Kdyby šlo o trestný čin majetkové povahy nebo násilné povahy, tak bych vůbec neváhal.
Před třemi dny jsem od paní Zuzany dostal zprávu, že po šesti letech byla osvobozena. Já jí to ze srdce přeji. Odpovědnost skutečně se zamyslet nad tím, jestli toho člověka vydáme, nevydáme.
Další v pořadí je paní poslankyně Karla Maříková. Připraví se pan poslanec Patrik Nacher.
Mám pocit, že dneska nám to nějak fakt nejde moc, od začátku. Protože je to prostě hloupost od začátku do konce. Když se kriminalizuje komunální politik, jak se to dotklo pana docenta Svobody nebo mého kolegy Růžičky, tak jsem ho nevydal a nevydal bych ho. A když je to nějaké sdělení názoru, tak bych ho nevydal. Budiž důkazem, že mandátový výbor, jak jsem se ujistil, jednomyslně hlasoval proti. Prostě že poslankyni nevydáme. A každé další potom vystoupení obhajující tuhle absurditu zase přihlásí dalších pět lidí, takže to pak nakonec nestihneme. Máme tam důležité body.
Říkám to jasně a jsem přesvědčen, že většina lidí v této zemi, soudných, si uvědomí, že když máme pravidlo - nechtějte, jestli nechcete, aby nám něco dělali, tak nedovolte, aby to dělali druhým! To tvrdili Němci taky! Nějaké staré historické nároky se zvednou a řeknou: Máme na tu zemi právo, a proto tam můžeme poslat vojáky! Diplomacie je způsob, kterým se mají řešit problémy. A hranice, přátelé, to je základ všeho! Tihle lidé ani nemají šanci hájit své hranice!
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, v sociální psychologii existuje takový jev, kterému se říká skupinová polarizace, který znamená, že pokud se dva názory střetnou v diskusi, tak výsledkem přesto bývá, že lidé zaujímají ještě extrémnější pozice. Já si myslím, že bychom se teď měli trošku uklidnit. Mediální titulky už všichni mají, takže jednu část těch proslovů už jsme splnili, ale teď se bavíme o programu jednání. A chtěl jsem poprosit. Skutečně, rozhodněme o tom, jestli to patří na program jednání Sněmovny, nebo ne. A pokud to neprojde na program jednání Poslanecké sněmovny, tak si myslím, že to je otázka, která zaslouží diskusi na zahraničním výboru Poslanecké sněmovny, a můžeme se tady k ní setkat s tím, že budeme mít připravené stanovisko ze zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Já vám děkuji, vážení kolegové, za zvážení tohoto příspěvku.
Děkuji za slovo. Pan ministr svá slova zpátky nevezme, tak já beru zpátky svoje původní vystoupení.
Většina obchodních domů nebo pronajímatelů je ve vztahu k nájemcům v roli toho, který určuje, co se bude dít, jak se bude platit, a nájemce nemá absolutně šanci rozhodnout o tom, jak to bude. Já vám přečtu jenom z dopisu, který mně osobně přišel od jednoho pronajímatele, ve kterém se píše: I další věci jsou v rozporu s tím, co jsme odhlasovali, že většinu nájmu je možno zaplatit až do konce roku. Prostě dávají si podmínky, že veškerý nájem musí být uhrazen. My jsme jim umožnili, že si můžou odložit splátky úvěrů, můžou si i prodloužit splatnost úvěrů na tyto domy, přesto tito pronajímatelé se chovají k nájemcům tak, že nikdo se neodváží vůbec vystoupit, napsat jim dopis, protože v ten okamžik nemáte nárok na nic. Jste zařazen na černou listinu a nikdo s vámi nebude toto snížení nájmu řešit. Takže znovu vás prosím, pojďme společně tento bod zařadit. Včera jsme tady řešili, že nám chybí peníze do obcí, ale ty peníze v těch obcích nebudou v okamžiku, kdy my v první řadě nepomůžeme firmám, které přinášejí ty peníze do těch obcí, protože pokud ty firmy zkrachují, protože musí zaplatit za něco, co nevyužívaly, tak nebudou moci dále fungovat. Děkuji za pozornost.
Omlouvá se pan poslanec Lukáš Kolářík dnes do 10.00 hodin z pracovních důvodů.
Já jsem ráda, že ta debata, byť tedy velmi emotivně, tady proběhla. Byla jsem tady vyzvána k tomu, abych se vyjádřila ke svým slovům. Víte, mně na tom vadí to, že pan ministr kultury nerozlišuje, kdy vystupuje jako člen vlády - jako ministr - a jako občan. Nechť má jako občan názor, jaký chce. Tato Poslanecká sněmovna na můj návrh, na návrh kolegy Bartoška, na návrh kolegy Janulíka přijala celou řadu usnesení, kdy žádala ministra zahraničních věcí a ostatní členy vlády, aby jasně tlumočili názor tohoto zákonodárného sboru ve vazbě na Stát Izrael.
Zdůrazňuji to pro ty, kteří straší diktátem většiny nad menšinou, ve které menšina z rozhodnutí většiny pozbude práv. Každý, kdo si přečte program našeho hnutí, nenajde v něm ani antisemitismus, ani sklony k totalitnímu uchopení moci, ba právě naopak. Co je důvodem? Důvod je jednoduchý. Tyto elity prosazují tzv. evropskou integraci do současné Evropské unie, která podle našeho názoru znamená zásadní ohrožení existence České republiky a našeho národa a která znamená zásadní ohrožení svobody a demokracie. Každý, kdo viděl, jak se klaní elity Evropské unie při odhalování nadživotní sochy Karla Marxe, musel pochopit, jaký je ideový základ této říše. Prosazujeme také důslednou obranu politické suverenity naší země. Chceme, aby tato země byla dědictvím našeho národa, a nikoliv prostorem, o kterém se rozhoduje jinde a kam se přerozdělují lidé ze světa na základě iluzorního práva imigrovat. Prosazujeme, aby tato země rozhodovala, kdo bude jejím občanem a kdo zde bude žít. Odmítáme multikulturu, pozitivní diskriminaci menšin, odmítáme útok na základní hodnoty této společnosti, jako je rodina, jako je vlast, což jsou samozřejmě věci, nad kterými se novodobí obdivovatelé Karla Marxe musí mračit. Problémem našeho hnutí je tedy to, že má skutečně mocné protivníky. S těmito protivníky vedeme a povedeme důsledný politický boj, protože nám záleží na budoucnosti České republiky. V našem programu říkáme vlastenectví a nebojíme se ho prosazovat. Nesmířili jsme se s realitou okrádání této země a postupným zánikem této země. Existuje slavný francouzský román, který se stal nedávno bestselerem. Téma tohoto románu je podvolení. Na konci plánu elit a nadnárodních korporací není nic jiného než absolutizace zisku a absolutní kontrola moci. Upřímně nevím, co na tom může být výhodné. Součástí tohoto křivého zrcadla je i usilovné zpracovávání obrazu nepohodlných politiků, politických stran a hnutí. Součástí této strategie je samozřejmě i případ kolegyně poslankyně Karly Maříkové. Její kauza je součástí záměru přes křivé zrcadlo prezentovat občanům naše hnutí. Proto přituhuje a proto politický boj proti vlastencům začíná využívat silové prostředky. A mě mrzí, že tady není pan ministr vnitra Jan Hamáček. Ministerstvo vnitra pod vedením pana ministra vydává zprávy o extremismu a v těchto zprávách samozřejmě se musí naše hnutí objevit. Využívá se přece všech záminek, které jsou vhodné. Je zvláštní, že se zapomíná na jiné části politického spektra. V této zemi můžete vyhrožovat prezidentovi, můžete oznamovat, že vezmete zbraň a budete střílet. Můžete podřezávat verbálně lidi. Můžete zpochybňovat ústavní pořádek a trhat Ústavu. Můžete lhát, urážet, můžete cokoli - pokud vystupujete proti projevům vlastenectví. Jak je možné, že se nikdo z bezpečnostních složek nezabývá aktivitami politických neziskovek ze skupiny pana Sorose a dalších, které dnes fakticky vytvářejí paralelní struktury ve státní správě? Cíleně ovlivňují státní správu a zásadně ovlivňují veřejnoprávní média. Patrně právě proto. Nechat je na pokoji je součástí toho, o čem jsem mluvil jako o podvolení. Ale zpět ke kolegyni Karle Maříkové. Její případ se už dostal do zpráv o extremismu bez ohledu na to, že nikdo nerozhodl o její vině, či nevině. To je jednání, pane ministře vnitra, které připomíná model vyšetřování, tedy vinen. Je to skutečně sovětský model. Zcela zásadní na případu kolegyně Maříkové a na činnosti Ministerstva vnitra je definice údajné protiprávní činnosti, která se nazývá předsudečná nenávist. Prošel jsem si pečlivě a informoval jsem se, jestli náš právní řád tento termín zná pro potřeby trestního stíhání a vyšetřování lidí. Pane ministře vnitra, naše zákony nic takového neznají. To je váš trestný čin, který jste si zkonstruoval, abyste mohl kriminalizovat a využívat Ministerstvo vnitra ke kriminalizaci politických oponentů a politických stran. Předsudečná nenávist je stejná konstrukce, jako historicky byla neněmecká činnost nebo zločin proti míru. Nikdo přesně nevěděl, o co jde, ale každého za to mohli stíhat a odsoudit. Možná časem se někdo ohlédne zpátky a natočí černou komedii o tom, jak si lidé mezi sebou povídají, proč ztratili práci nebo proč se ocitli na policii nebo ve vězení, a bude tam věta: Proč tady jsem, nevím, ale odsouzen jsem byl za předsudečnou nenávist. Pane ministře, nenávist patří k životu. Bohužel jsou to emoce, ale není to trestný čin. V naší kultuře proti nenávisti nezasahuje policie, ale s nenávistí bojujeme přece jiným druhem emoce a tím je láska. Jsme zavázáni předkům, kteří ji vybudovali, a jsme odpovědní před našimi dětmi a vnuky, že jim ji předáme. Většina z vás zde ve Sněmovně nechápe, proč se policie tímto případem zabývala. A za druhé, a to je potřeba nyní zdůraznit, jde o to zastrašit, ano, zastrašit každého, kdo by se chtěl blíže zajímat o podporu vlastenecké politiky, kdo by jen zauvažoval o možnosti vzepřít se podvolení. Ministerstvo vnitra s panem ministrem vás může kdykoli v takovém případě stíhat v rámci stíhání předsudečné nenávisti, trestného jednání, které jsme si sami vymysleli. Pokud připustíme tuto praxi, můžete si být jisti, kolegyně a kolegové, že si nikdo ničím nebude jist. Pokud to dovolíme, tak za nějaký čas nás odtud ze Sněmovny bude pan ministr vnitra vyvádět v doprovodu úředníka prokuratury Evropské unie. Vážené kolegyně a kolegové, jsem v politice už dlouho. Znám případy trestné činnosti, kterých se dopustili členové různých politických stran. Kradli a dopouštěli se i vážnějších trestných činů.
Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, mandátový a imunitní výbor Sněmovny jednomyslně konstatoval, že nedoporučuje vydání kolegyně Maříkové k trestnímu stíhání. Osobně si myslím, že nelze zůstat u tohoto konstatování. Pan prezident České republiky řekl, že hnutí SPD není extremistické, ale je hnutím s radikálním programem. Uvádím to proto, že kolegyně Maříková není šetřena policií pro porušení zákona. Je šetřena z politických důvodů. Předsudečná nenávist není žádným termínem, který zná trestní řád. Je to pouze záminka k politickému zastrašování lidí s politickými názory, které jsou za přípustnou politickou linií. Ta je dnes stanovována a určována budovateli EU. Je stanovena výběrově. Migrace má plnou ochranu a podporu EU, je samozřejmě pod plnou ochranou před kritikou. Tam ohrožujete budovatelské úsilí elit EU, které z Evropy chtějí udělat jednotný stát s unifikovaným obyvatelstvem. Vytváří nového Evropana místo evropských národů. Náš program je radikální v tom, že chceme zůstat Čechy, Moravany, Slezany a dalšími, kteří v této zemi žijeme, a chceme si o této zemi rozhodovat. Dnes nehájíme kolegyni Maříkovou ani hnutí SPD. Dnes tady hájíme svobodu slova a demokracii. Dnes to bude SPD, zítra někdo další. Dnes bráníme nás všechny, kteří chápou, co je demokracie, odmítají dát náhubek politické korektnosti a kriminalizovat politické soupeře.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes je výročí 78 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V kontrastu k hrdinnému činu Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše v těchto dnech vydavatelství Naše vojsko vydalo kalendář s portréty nacistických pohlavárů ve formátu vhodném na zarámování. V současné době, kdy sociální inženýrství ve společnosti spěje k vytvoření sterilní společnosti bez vlastního názoru, která bezmyšlenkovitě papouškuje komentáře zpráv od odborníků ve sdělovacích prostředcích, se takové excesy stávají normou. Ústavní pořádek České republiky tvoří mimo jiné Ústava našeho státu jako nejvyšší právní norma právního řádu, která je právním výrazem existence státu, a Listina základních práv a svobod. V této listině je oddíl druhý, který popisuje politická práva. Za druhé, každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Nyní si připomeňme výrok kolegyně Maříkové: Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Stačí, když dáte čárku trošku jinam a význam je úplně jiný. Trestní zákoník obsahuje trestné činy narušující soužití lidí. V dokumentu od policie je vyjádřeno podezření z přečinu podněcování k nenávisti. Zase sáhneme trošku do nějakých naučných análů a zjistíme, že nenávist je dlouhodobá intenzivní emoce zaměřená proti určitému objektu. Opravdu neshledávám naplnění této definice v uvedeném výroku. Stíhání chápu jako pokus o zastrašení dalších lidí s vlasteneckými názory. Celý klub SPD stojí za Karlou Maříkovou. Znakem každé totality je konec svobody veřejně vyjadřovat své názory. Nejde jen o migranty, ale o svobodu, která odlišuje totalitu od demokracie. Jde jednoznačně o snahu o potlačení svobody slova a jednalo by se o nebezpečný precedens do budoucna. Nelze se zbavit dojmu, že jde o politický proces na objednávku. Jsem spolu s celým SPD proti vydání kolegyně poslankyně Karly Maříkové.
Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Je to citlivá ženská, která nemyslí jenom na sebe. Říkám: No nevím, zeptám se. Karla se sama nabídla a můžu říct, že mě vytáhla z nejhoršího. Takže za to já jsem Karle vděčný. Takže já bych to chtěl všechno vrátit k tomu, že to není zlá ženská, která by tady vystupovala proti lidem, která by načuchla nějakými ideologiemi, ale je to úplně normální citlivá mladá ženská, které já si vážím, fandím jí. A vydávat ji, no to bych před sebou musel plivnout.
Prosím, máte slovo.
Rovněž oceňuji, že řadu podnětů, řadu připomínek, které zazněly při projednávání té prvotní verze, paní ministryně do té nové verze zákona zapracovala. Je samozřejmě jenom škoda, že jsme se na těch kompromisech nemohli dohodnout před těmi pár týdny nebo měsíci zpátky. Takže děkuji za to. Je to i výsledek několika - asi dvou - videokonferencí zástupců jednotlivých parlamentních stran.
Pan poslanec Adamec a pan předseda Stanjura.
Děkuji. Já mám na sjetině ano, ale chtěl jsem hlasovat ne. A v tomto případě to není výjimka.
Viděl jsem přihlášeného pana předsedu Stanjuru, ale ten odešel ze sálu a není tady, takže já v tuto chvíli končím obecnou rozpravu. Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 841 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení. Tudíž konstatuji, že bylo rozhodnuto v jednání pokračovat. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci - žádné nevidím přihlášené, takže končím podrobnou rozpravu. Znovu se zeptám na případná závěrečná slova. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 159, proti nebyl nikdo. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni a paní zpravodajce. Dalším bodem je Před přerušením tohoto bodu byli s faktickými poznámkami přihlášeni poslanci Hrnčíř, Rais. S přednostním právem pan poslanec Tomio Okamura.
My samozřejmě vítáme, že vláda konečně přišla s návrhem na zrušení daně z nabytí nemovitosti, protože to považujeme za daň přinejmenším velmi zbytečnou. To znamená, to považujeme za podraz. My na to reagujeme i pozměňovacím návrhem. My říkáme dobře, ta hranice 300 tisíc korun ročně na odpočet úroků možná je vysoká.
Prosím, máte slovo.
Já bych chtěl požádat o zkrácení doby na projednávání návrhu zákona mezi prvním a druhým čtením, a to na dobu sedmi dnů.
S přednostním právem pan poslanec Tomio Okamura a už je tady v sále.
Problém je, že vláda ten návrh SPD opsala špatně, protože návrh SPD zní, že se má pouze zrušit daň z nabytí nemovitosti. Vláda ale zároveň se zrušením daně z nabytí nemovitosti ruší také možnost odpočtu úroků z hypoték a ze stavebního spoření.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já možná zklamu ty, kteří doufali, že to bude rychle. Já jsem také doufal. Ale to je můj názor. A názory nejsou pravdivé nebo nepravdivé. Názory můžou být hloupé, špatné, dobré, bezpečné nebo nebezpečné. A je faktem, že pokud někde vzniká nějaký proces, který končí genocidně, tak většinou jednou z těch prvních fází je dehumanizace nějakého toho protivníka. A to je, myslím, ten problém, který tady částečně diskutujeme.
Děkuji. Vážené - a teď vážně. Karla toho už hodně řekla, ale myslím si, že je velmi důležité celou tu věc pojmenovat a říct si, o co vlastně jde. Dnešní jednání a případ mé kolegyně Karly Maříkové si zasluhuje zvláštní pozornost. Je nutné si především uvědomit, že případ naší kolegyně má širší kontext, který se ve svém důsledku dotýká každého, kdo v naší zemi chce vstoupit do politiky. Každého, kdo chce mít politický názor, a bez přehánění řeknu, kolegyně a kolegové, každého, kdo sedí v této Sněmovně a někdy bude mít chuť projevit politický názor nebo reprezentovat politické názory svých voličů i v tom případě, že to bude v rozporu s dosud nepsanou, ale už vymáhanou oficiální politickou linií, která je diktovaná z Bruselu. Naše společnost, naše politická kultura a náš ústavní a právní řád se oprávněně pyšní ochranou svobody, včetně svobody občanského, ale také politického názoru. Musím zdůraznit, že naše hnutí je založeno na hlubokém respektu k demokratickým principům a prosazuje jejich prohloubení směrem k přímému a systémovému rozhodování občanů. Říkáme tomu přímá demokracie.
Takže já vyjdu vstříc panu Birkemu a já se panu ministrovi za slova o náckovi omluvím jako poslankyně, ale jako občanka si svůj názor s dovolením ponechám. Víte, já jsem si tady vzpomněla i na tu debatu, která tady probíhala v minulém volebním období a týkala se paní poslankyně Válkové. Ta v sobě tu sebereflexi měla. Ta se omluvila, za slova o tom, že za protektorátu Čechy a Morava se toho Čechům až tak moc nedělo, se tady kála a omlouvala! Já to samé chci po panu ministrovi Zaorálkovi.